A dámy a pánové, skutečně mnoho opatření, která vláda v posledních týdnech přijala, Národní rozpočtová rada zcela jistě posoudí jako opatření jednorázová. Jde jenom o to, aby se tato opatření nepropsala do mandatorních výdajů natrvalo. Aby skutečně byla přechodná! Jejich objem je de facto vedlejší záležitostí. Půjde tedy celkově o více než půl bilionu korun. Zatím je vláda schopna si na trzích půjčovat v dostatečných objemech a za dobrý úrok. Máme pokrytu značnou část původní výpůjční spotřeby emisemi státních dluhopisů. Je ale potřeba vzít v úvahu, že k dobré pozici na finančním trhu a k dobrému ratingu České republiky přispěl právě dlouho protahovaný zákon o rozpočtové odpovědnosti a jeho dodržování. Z finančních trhů nyní zcela jasně zaznívají signály, že investoři začnou diferencovat. A Česká republika je mladý dlužník s krátkou historií na finančním trhu a ve srovnání nejenom se starou Evropou, ale i s řadou tzv. emerging markets. Současně je náš domácí finanční trh velmi mělký, to znamená, že budeme do budoucna velmi závislí na ochotě zahraničních investorů investovat do našich státních dluhopisů. Možná, že po posledních aukcích to bude ještě více. Na toto riziko jsme, dámy a pánové, upozorňovali již v obou našich zprávách o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, které si vám dovolujeme každoročně předkládat. Proč o tom hovořím tak obšírně? Stále častěji zaznívá názor ekonomů i finančníků, že z této krize obdobně jako z hypoteční krize započaté v roce 2008 ve Spojených státech se postupně rychle vyvine krize dluhová. Ale byla jsem tehdy za Českou národní banku reprezentantem při založení Evropské rady pro systémová rizika, tzv. ESRB. Ve volném překladu tehdy pan Gurría říkal, že malá loď plovoucí v otevřeném moři musí být postavena z extrémně pevného dřeva. Dámy a pánové, tyto reflexe a principy se mi do paměti vryly zcela nesmazatelně, a proto se o ně chci s vámi podělit. Nechci zpochybňovat, že naše zadlužení na konci roku 2019 bylo relativně nízké v kontextu vyspělých ekonomik i celého světa. Ale bohužel k tomu musím dodat i to, že na stárnutí populace jsme naopak jednou z nejhůře připravených zemí nejenom v evropském, ale světovém kontextu. I toto riziko budou finanční trhy zapracovávat, samozřejmě v negativním směru. Když k tomu přidáme fakt, že rozvolnění pravidel po pouhých třech letech existence zákona, a to ve velmi razantní a dlouhodobé podobě, dobrým signálem to jistě nebude. Důvodová zpráva přitom hovoří o krátkodobé stimulaci, ale náš názor je, že sedm let je doba velmi dlouhá. Nejen náš věcný výklad, ale i právní stanovisko, které jsem si vám dovolila zaslat, ukazuje, že státní rozpočet na rok 2021 a roky další lze vytvořit i bez této novely. Ten potenciál je opět takový virtuální pojem, ale pokusím se zjednodušeně vysvětit. Je to v podstatě hrubý domácí produkt, jehož by v příštím roce bylo dosaženo, pokud by v roce 2020 a 2021 ekonomika rostla svým průměrným dlouhodobým tempem.
Na příjmové straně státního rozpočtu se zejména promítá dopad ve výši vypláceného kompenzačního bonusu pro OSVČ. V této novele není navrženo žádné snížení výdajů v rozpočtových kapitolách s ohledem na časové hledisko. Případné snížení výdajů provede v následujících měsících ve své kompetenci s účelovým určením na další krizová opatření. Deficit státního rozpočtu navrhuji ve výši 300 mld. korun. Jen velmi málo světových ekonomik má tak příznivou konstelaci vše zvládnout. Mix velmi nízké míry nezaměstnanosti, nízkého veřejného zadlužení a jeho přebytkového hospodaření, vlastní měnová politika a mimořádně zdravý bankovní sektor přímo předurčují k úspěšnému překonání současného stavu. Dovolila bych si vás na závěr požádat o podporu tohoto vládního návrhu, který je pro další vývoj v naší zemi nezbytně důležitý.
Paní předsedkyně, máte slovo.
Chtěla bych ještě na závěr říci, že rozpočtový výbor neprojednal žádný pozměňovací návrh k tomuto návrhu novely zákona o státním rozpočtu. V té době žádný nebyl podán.
Povedeme tedy obě rozpravy. A o tom, jak, rozhodneme ještě na návrh kolegy Kubíčka, který se hlásí do rozpravy, aby nám přednesl procedurální návrh.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Povedeme tedy rozpravu podle tohoto rozhodnutí.
Takže jenom v bodech. Nevyčítám vládě propad příjmů, je způsoben krizí, za to vláda nemůže. Nevyčítám vládě výdaje na intervence mířící do ekonomiky, které mají zmírnit dopad krize, ty jsou nezbytné. Uměl bych diskutovat o jejich výši a efektivitě, ale prostě nezbytné jsou. Takže tohle jsou dvě věci v té bilanci na příjmové i výdajové straně, které bych klidně podpořil. Jenže ony v té bilanci jsou i jiné věci. Vláda rozdávala i v dobrých časech peníze, které neměla, na priority, které byly špatné. Ty samozřejmě dále jsou součástí tohoto rozpočtu, a proto ho nemůžeme podpořit.
Já doufám, že bude klid.
Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř.
Já se přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem tady avizoval. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za podporu.
Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o dohody o provedení práce nad 10 tisíc korun a dohody o pracovní činnosti nad 3 tisíce korun. Tento návrh podávám spolu s řadou dalších kolegů z opozice. Apeluji především na sociální demokraty, aby to tentokrát podpořili, protože ta jejich hlavní výhrada už dávno padla. Tam se jedná o zvýšení právní jistoty. Myslím, že bychom tuto skupinu měli podpořit.
Děkuji. Pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Skopeček.
Je to opravdu drobnost, která se týká sice relativně malé skupiny lidí, ale skupiny lidí, kteří si tuto podporu jistě zaslouží. Děkuji mnohokrát.
Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Roman Onderka.
Děkuji za slovo. Mluvil tady o něm kolega Kalousek. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka, poslední přihlášený do podrobné rozpravy.
Proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili tento pozměňující návrh.
Pan předseda Jurečka v podrobné rozpravě.
Myslím si, že to odpovídá i volebním programům, se kterými jsme kandidovali, ve kterých byla zdůrazňována transparence. Takže tam je naprosto konkrétní popis, jakým způsobem dospět ke správnému určení skutečného majitele právnické osoby, aby poskytování toho zajištění bylo opravdu transparentní. Pak jsou tam nějaké lhůty tak, aby to bylo použitelné na všechny zmíněné případy. To znamená, bude to velmi jednoduché. Na dálku si to dokážou vyjet, případně si to ověřit, kdyby ty údaje, které dostanou od banky, neseděly, ale v tom by, předpokládám, neměl být žádný problém. Děkuji za pozornost a za podporu tohoto návrhu.
Nyní do obecné rozpravy pan poslanec Juránek.
Ten jeden pohled, který bych do toho chtěl přidat, je ten, že se mění doba. A já jsem doufal, že nějakým způsobem se to podaří posunout naší vládě a vůbec třeba i naší Poslanecké sněmovně, a teď k tomu máme příležitost, protože totiž v rámci měnící se doby budou se také měnit firmy a bude se měnit jejich náplň, a z toho pohledu je strašně důležité, aby tam byly vloženy významné finanční prostředky. A já budu mluvit o tom, že 600 mld. je mnohem významnější částka než 450, kdybychom přistoupili na některé pozměňovací návrhy. Malé a střední podnikání se bere vždycky jako určitý první motorek, který potom může nastartovat významné podnikatelské změny. Zdůrazňuji, já jsem lesák a přemýšlím dopředu. A tohle je první přemýšlení, které jde dál, než jsou každodenní problémy, které teď řešíme. Proto o to velice prosím. My potřebujeme, aby ty peníze, které v těch bankách jsou, tak aby se nějakým způsobem do toho oběhu dostaly. My je jinak v tom rozpočtu nemáme. Ale na druhou stranu potřebujeme najít správnou míru. A já to beru tak, že těch 25 % podle toho, co jsem slyšel na rozpočtovém výboru, vzniklo i nějakým vyjednáváním, a já si myslím, že bychom neměli ustupovat z té částky, kterou do toho budou muset ty banky vložit.
A zejména ten druhý vás poprosím, abyste zvážili, zda ta restrikce u těchto lidí je opravdu potřebná, správná a morální. a) bodu 12 a 13 nemocenského pojištění. Komu také vzniká z toho, že je nemocenské pojištění, právě podle těch paragrafů zákona o nemocenském pojištění?
S přednostním právem pan předseda Rakušan.
Dovolte mi ještě tady před podrobnou rozpravou za klub Starostů a nezávislých říci, že my samozřejmě podpoříme návrh, se kterým přichází ministerstvo, podpoříme i řadu pozměňovacích návrhů, a jenom mi dovolte ještě říct jednu poznámku ve věci, která mě mrzí. Jsme tady stále vyzýváni k tomu, abychom táhli za jeden provaz, protože nám jde o občany České republiky, abychom si neházeli klacky pod nohy. Opozice je k tomu dlouhodobě vyzývána. Prosím, pojďme už se chovat jinak. Pokud vy budete mít pocit, že opozice přichází s nějakým návrhem, který dává smysl, což tento evidentně dává, když s ním sama přicházíte, prosím, podpořte nám ho také. Opravdu není čas na to, abychom se tady prali o autorství nějakých konkrétních návrhů.
Do obecné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, tudíž končím obecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova.
Já se nebudu hádat. Snažila jsem se vysvětlovat, proč je to pojetí. Ten případ, o kterém mluvil pan poslanec Ferjenčík, tak ten určitě nárok na kompenzační bonus má. Já jsem mu to potvrdila. Potvrdili můj názor, odpovědí pánovi. Prostě nerozumím tomu, tam žádný problém není. To znamená, že téměř každý dostane celých 25 tisíc. Takže my sledujeme i tento parametr, takže těch případů, kdy dostávají částečný kompenzační bonus, je velmi málo. Nemá čas prověřovat. A to reaguji na další pozměňovací návrhy, které nepodpořím, pro nějaké ty částečné úvazky. Není možno to ověřit, není to v evidencích. Nemají nikde v evidencích, že je tam nějaký částečný pracovní úvazek. A jestliže máme Antivirus pro zaměstnávání a kompenzační bonus pro OSVČ, který naopak - já ještě budu citovat zase další případy. Máte pravdu, já budu citovat, že na to dosáhnou všichni ti, kteří mají vedlejší činnost, ať už jsou to invalidní důchodci, starobní důchodci, ať už jsou to maminky na mateřské, rodiče na rodičovské dovolené, studenti atd. Takže prostě ten záběr je skutečně velký, ale to se muselo nějak vymezit. O dohodářích jsme tady mluvili. Pětistovka na den.
To znamená, znají je, není to nikdo, kdo by byl zcela pro ně nový. U lékařů se přímé odborné vedení používá v průběhu odborné praxe, která je součástí aprobační zkoušky. Myslím si, že v tomto směru vědí, co dělají, a měli bychom jim tento nástroj umožnit.
Děkuji, pane předsedající. A řeknu vám, z jakých důvodů jsme k tomu tak přistoupili. Tento návrh zákona nám přijde jako nadbytečný. To znamená, že v dané situaci dva lékaři dělají jednu práci. Nedovedu si představit, že tito neaprobovaní lékaři by měli být na jednotkách intenzivní péče, na infekčních odděleních a nahrazovat plně erudované české lékaře. Takže to je další důvod, proč jsme říkali, že tento zákon je špatně. Další věc je ta, že je často problém i s dorozuměním. A pokud máme covid, tak je důležité se s těmi lidmi umět domluvit. Takže to je jedna složka věci. My jsme zhruba před rokem a něco velmi, vlastně bych řekla, rozmělnili požadavky pro tyto lékaře. Mohou čtyřikrát opakovat tuto aprobační zkoušku. A nevím, proč by tady pak ještě měli pobývat další tři měsíce.
Tak děkuji, paní senátorko. V rozpravě až. Ale mohl jste i teď, ale až v rozpravě. Takže já otevírám rozpravu. A pan poslanec Kubíček, máte procedurální návrh?
Děkuji.
Dobře. Tak, jsme tady všichni? Takže máme tady návrh pana poslance Kubíčka na zkrácení, na omezení řečnické doby v rozpravě na pět minut. Návrh byl přijat. Takže o slovo se jako první hlásí paní poslankyně Karla Maříková a připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda.
Proto jsem požadovala nějakou analýzu. Chtěla jsem nějaké podklady, nějakou analýzu, ze které by to vyplynulo. Taková, když tedy stojí ty fronty, jak říkaly banky, taková analýza není. Já jsem byla ochotna debatovat o tom parametru při přípravě. K návrhům, které tady padaly. Říkám to otevřeně. A to je asi všechno. Ten zákon je velmi důležitý.
Závěrečné slovo pan zpravodaj.
Děkuji za slovo. Jinými slovy, právě to je to síto, které by pak následně mohlo být co nejširší. To je tak významné, že si myslím, že opravdu tomu podnikatelskému prostředí neuvěřitelně pomůžeme. Děkuji za pozornost.
Otevírám bod Otevírám k tomuto obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím. Hlasování číslo 73, přihlášeno 99, pro 88, proti nikdo.
A může se stát, že takoví budou. My jsme včera debatovali - pan předseda Kalousek navrhl tu úhradu fixních nákladů. Já jsem si nechala i vytáhnout od kolegů, včera tam padl příklad severského modelu, že... To znamená, tam je to velice, velice, tam musí skutečně prokázat... Uznala jsem to, ustoupila jsem. Přišli jsme s novým návrhem. Takže neplatí se to plošně. Je tam nějaká podpora, ale pak musí prokazovat celou řadu prostě složitých administrativních úkonů. Oni to nedávají jak na běžícím pásu. Ale prostě není možné to udělat způsobem, jaký navrhujete ve vašem pozměňovacím návrhu. Samozřejmě mám to tady podrobně, podrobně zpracované. A myslím si, že to je zhruba všechno.
Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Otevírám podrobnou rozpravu. O slovo se přihlásili poslanci v pořadí - paní poslankyně Šafránková.
Ráda bych se přihlásila ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem podrobně odůvodnila v obecné rozpravě.
A připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
A člověk, který je dobrovolník v pečovatelské službě a je současně OSVČ, nemá nárok na podporu. Já tomu opravdu nerozumím, abych nepoužíval oblíbený výraz pana poslance Ferjenčíka "mně to hlava nebere". Ne že bych ho kritizoval. Takové to "jsme na jedné lodi". Opozice něco navrhne, vláda to zamítne. Piráti říkají: vláda se inspirovala. Přijde a řekne: To je náš návrh! Ježíš, nebuďte tak malicherní, vždyť je to jedno! Ty občany to nezajímá. Není. Tak jsme tak malicherní. Necítíte ten rozpor? To je prostě vymyšlený argument.